Je to problém policistů z URNA, z Útvaru rychlého nasazení, kteří, jak víte, jsou nasazování do zahraničí, ať už je to ostraha ambasád, nebo doprovod diplomatů, doprovod ambasadorů. Ano, slyšíte dobře. Policisté, kteří dennodenně čelí v Afghánistánu, v Iráku, v jiných zemích možným střetům, tak tam - tedy balistickou ochranu mají, to se pana ministra musím zastat, ale jezdí tam na služební cestu. Takže co z toho dovozujete? Asi stejně to co já. Když tam jedou na služební cestu, nemají rychlejší zápočet výsluhových nároků, mají mnohem nižší finanční prostředky. Čelí stejným problémům, můžou čelit stejným útokům a stejně nasazují svůj život jako vojáci.
Děkuji, pane předsedající. Oni do zahraničí nevyjíždějí na služební cestu pouze urňáci. Oni tam vyjíždějí na služební cestu všichni. Takže ty problémy jsou a víme o nich. Takže to jen na doplnění toho, co jste, paní kolegyně, řekla. Já ten návrh mám a já jsem vám ho, pane ministře, už prostřednictvím vašich kolegů zde ve Sněmovně dal, takže je v podstatě připraven. Jsem připraven o něm diskutovat.
Obdobně jako požadavek dodržování kariérního systému zahraniční služby je zásada nedělitelnosti výkonu zahraniční služby úzce spojena se zásadou profesionality a zejména se zásadou udržování závazků, které pro Českou republiku vyplývají z mezinárodního práva a z práva Evropské unie. Obdobný cíl sleduje podle důvodové zprávy i předkladatel návrhu zákona. Cílem pozměňovacího návrhu je tedy vytvořit pro dodržování těchto v oblasti diplomacie mimořádně důležitých zásad jednoznačnější právní rámec. Tento pojem byl v ministerstvu užíván nejméně od roku 1993 k označení poradního grémia ministra složeného ze seniorních vedoucích pracovníků ministerstva na úrovni vrchních ředitelů a náměstků, které se osvědčilo jako poměrně účinný nástroj zajišťující obsazování vedoucích míst v ministerstvu. S tímto cílem navrhuje rovněž nastavit základní pravidla postavení těchto profesních grémií ve vztahu ke státnímu tajemníkovi a potažmo i k ministrovi. I takto nominované osoby jistě mohou být ze svého místa později předčasně odvolány. Může se tak ale stát pouze z nějakého konkrétního závažného a prokazatelného důvodu. Tolik tedy pozměňovací návrh, který do systému vložil pan předseda zahraničního výboru. V tomto návrhu totiž tato rodině vstřícná politika chybí. Na vysílání pracovníků s dětmi by měl podle mého názoru zákon pamatovat, alespoň v tom smyslu, že do vhodných teritorií má pracovník právo žádat o podmínky pro vyslání rodiny včetně dětí školou povinných. Náklady na školy jsou zde tak vysoké, že je nelze hradit. A Ministerstvo zahraničních věcí bohužel z neznalosti namítalo, že ve veřejných školách bude místa dost, což pak praxe ukázala, že tomu tak nebylo. A ten by potom stanovil i ty náležitosti jiných, tedy technických a obslužných pracovníků na zastupitelských úřadech. Doposud se totiž takové osoby nacházely mimo zákon a jejich postavení záviselo jen na dobré vůli příslušných vedoucích pracovníků. Takže tolik můj pozměňovací návrh, který má podpořit řekněme i rodinnou politiku v rámci dlouhodobého vysílání na zahraniční mise. K oběma pozměňovacím návrhům, které jsem zde předložil a odůvodnil, se přihlásím v podrobné rozpravě.
Děkuji panu poslanci Plíškovi. Pane předsedo, protože jinak má přednost vaše kolegyně Chalánková, pokud to není faktická poznámka.
Pan poslanec Hovorka. Tak prosím, faktická poznámka.
Děkuji za slovo. Opravdu faktická poznámka k panu ministrovi. Ten limit se týká hlavně doplatků za léky.
Děkuji.
Já děkuji, pane poslanče. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Nevidím žádnou přihlášku. Končím obecnou rozpravu. A poprosím o závěrečné slovo případně pana navrhovatele...
Vycházeli jsme z tohohle. Nicméně jsem otevřen opravdu diskusi, diskusi na téma doplatky v lékárnách také. Takže poprosím o podporu tohoto zákona.
Žádný návrh na vrácení nebo zamítnutí tohoto návrhu nebyl přednesen, takže nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu. Žádný takový návrh nevidím. Můžeme přistoupit k hlasování. Já se ptám, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví jako garančnímu výboru. Zahajuji hlasování. Hlasování 106, přihlášeno 118 poslanců, pro 88, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k dalšímu projednání? Já si to nemyslím.
Vzhledem k tomu, že nepadl žádný návrh ani nepadl návrh na změnu lhůty k projednávání, konstatuji, že tento návrh byl přikázán výboru pro bezpečnost jako výboru garančnímu, nebyl přikázán žádnému dalšímu výboru a lhůta k projednání zůstala zachována podle zákona o jednacím řádu na 60 dnů. Pane ministře, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, návrh zákona provádí změny ve zhruba 250 různých zákonech, jejichž nezbytnost je vyvolána nabytím účinnosti zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích. Předkládaný zákon nabude účinnosti shodným dnem. První z nich reaguje především na vývoj souvisejících sněmovních tisků a odstraňuje některé legislativně technické nedostatky tohoto návrhu. Moje stanovisko i k tomuto druhému pozměňovacímu návrhu je kladné. K ostatním případným pozměňovacím návrhům se vyjádřím v rámci debaty.
Dále byl tisk přikázán výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj jako dalšímu výboru.
Rovněž se tím zabýval výbor pro veřejnou správu, který vlastně žádné pozměňovací návrhy nepřijal. Všechno je uvedeno v tomto tisku, takže nemám další, co k tomu doplnit.
Otevírám rozpravu, do které mám přihlášeného jako prvního pana poslance Ivana Pilného. Není tomu tak, jste řádně přihlášen do rozpravy.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Současná situace kolem datových schránek je poměrně složitá, protože na konci roku 2017 končí smlouvy s Českou poštou. Tyto prostředky konzumují převážně dodavatelé z třetí strany. První se týká povinnosti vlastnit datovou schránku. Dá se říct, že tahle dílčí změna bude mít zásadní vliv na podporu eGovernmentu a elektronizaci styku soukromých osob s orgány veřejné moci. Dá se odhadnout, že tato změna ušetří 50 až 100 milionů veřejných prostředků, které se ročně vynakládají na tisk listinných zásilek a doporučené doručování.
Já si myslím, že musíme udělat něco jiného. Kromě toho musíme hledat motivace pro posílení a modernizaci technologií v průmyslu tak, aby tam byla daleko větší robotizace, automatizace, a tak dále a tak dále. Prostě musíme jít cestou, která povede k vyšší přidané hodnotě, a tedy vyššímu výkonu z hlediska, řekněme, hrubého domácího produktu na hlavu. Jedno s druhým souvisí tak či onak. To si myslím, že do budoucna se musí výrazným způsobem zlepšit. My potřebujeme ty stroje, které jsou uvnitř, vyměnit za modernější. Není to nic, v čem bych se chtěl vymezovat vůči těm normám, které jsou tady dnes. Ale myslím si, že tohle je základ nějaké hospodářské vize každé budoucí vlády, ať bude složena po volbách jakkoliv.
Děkuji, pane poslanče. Zvlášť vlevo, protože ta hladina hluku je stále vyšší. Nevím, jestli tyto omluvy byly přečteny, tak ať to máme v pořádku. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Ano, pan místopředseda vlády Pavel Bělobrádek.
Ono když připravujete zásadní změnu, tak to také nějakou dobu trvá. A my to děláme proto, aby to bylo pořádně a aby to bylo připraveno pro další vládu.
Ptám se, jestli má ještě někdo zájem o vystoupení v obecné rozpravě k tomuto bodu.
Ano, nový zákon by byl třeba, ale práce na něm je určitě velmi složitá a bude to trvat hodně dlouho. A nařízení Evropské komise má vyšší legislativní platnost.
Děkuji. Pane ministře, prosím, nepodsouvejte mi, že tady já hovořím o výsluhách. A nic takového nemíníme činit. Víte, zmiňoval jste tady pana ministra Kalouska jako ministra financí, který navrhoval přechodné zdanění výsluh. Ano, já jsem pro snažit se získat do sboru lidi. Ale pane ministře, vy víte, že dalším neurologickým bodem ve vašem resortu je to, že vy sice ty lidi možná přijmete, ale že je neobléknete, že je nevycvičíte, že jim nic nedáte, že vlastně nebudou schopni po těch ulicích chodit v adekvátním vybavení. Zmiňoval to tady také můj předřečník pan kolega Ondráček. Tady prostě umírají policisté kvůli tomu, že nemají dostatečnou balistickou ochranu. Vedete další soudní spor s nějakou společností, která vám vesty jako balistickou ochranu má dodávat. V čem ti lidé budou chodit? Ano, nechci, aby se ta debata zvrhla teď v to, že tady budeme řešit, jak je policie pod vaším vedením vybavená, nebo nevybavená. Takže možná šetřeme těmi siláckými řečmi a začněme něco dělat.
Nyní je řádně přihlášen pan ministr.
A věřím tomu, že je to nejlepší reprezentace České republiky za dlouhá a dlouhá léta. A vy jste nikdy neměli zdanit výsluhy. Neudělal to žádný stát kolem nás, a ta krize byla všude. Nezačal jsem si.
Je na něm - Pane ministře, já jsem si nestěžoval, já bych to překřičel. Takže jsem navrhoval určitý způsob řešení. Tak pojďme zapomenout chvíli na svoji stranickou příslušnost, pojďme sednout k tomu stolu, pojďme se "pohádat" klidně, ale pojďme vyplodit něco, aby to bylo ku prospěchu příslušníků bezpečnostních sborů a České republiky.
Prosím, máte slovo.
Už taky nechci zdržovat. Dneska jsme se z novin dozvěděli, kolik policistů odešlo za panem Babišem k celníkům. Není to pravda. A kdyby tady dneska seděl, tak možná by z toho, že tady vedeme tuto polemiku my dva spolu, měl radost.
Ta debata je opravdu povznášející. To není prosím pěkně analýza Ministerstva vnitra. A je to díky zlepšené ekonomické situaci, je to díky tomu, že většina zločinců, kteří byli puštěni na amnestii Václava Klause, již byla pochytána a je zavřena.
Děkuji. Řádně přihlášená paní poslankyně Černochová.
Víte, pane ministře, to, že tady zmiňujete věci, o kterých víte, že Občanská demokratická strana nemohla rozhodovat, že amnestie je tedy v pravomoci prezidenta republiky, vy moc dobře víte, jakým způsobem to tehdy probíhalo. A já s vámi souhlasím, že se to mělo udělat jinak. Ale připomínat to tady... Nezlobte se na mě, ale nepovažuji to úplně za fér. To, že je Česká republika šestou nejbezpečnější zemí, to není vaše zásluha.
Proto toho tedy využiji a vyjádřím se k nim tak, aby to bylo srozumitelné. To je věc, která se mi docela líbí. Takže asi chápete, já proti tomu brojit nebudu, protože to je formulace. Ta nedělitelnost zahraniční služby, to je samozřejmě Ministerstvu zahraničí velice blízká myšlenka, my bychom byli pro to, abychom měli určitou definovanou.... Ono to je podle mě definováno i jinde, ale stáli jsme o to, aby to v zákoně bylo. To je věc, se kterou souhlasíme. Takže nedělitelnost zahraniční služby. A vůbec proti ní neprotestuji. Složitější je to s těmi návrhy pana poslance Karla Schwarzenberga, protože ty se týkají takových věcí, jako je třeba, vy jste to tady říkal, proč se to nemá jmenovat "personální rada", proč to má být "profesní grémium", že vám není jasné, proč se má měnit název, a pak je to ta otázka těch politických nominací. A to si myslím, že úplně šťastné není. Takže asi chápete, že tohle já podporovat úplně nebudu, protože pak by se to jmenování velvyslanců soustředilo do rukou poměrně velmi úzké skupiny kariérních diplomatů. A možná ještě vážnější je ta druhá debata a ta se týká těch politických nominací. Ale na to já bych namítl, nezlobte se, ale politická nominace, když to vezmu obecně, to přece není sprosté slovo. Přece víte, že ve Spojených státech jsou politické nominace zcela běžné a poměrně ve velkém rozsahu. Politik je člověk s kontakty. Proto se dělají politické nominace, protože to jsou lidé, kteří mají i poměrně zajímavou schopnost se orientovat v tom prostředí. Takže já bych se tady do určité míry... nebo musím se zastat politických nominací v určité míře, protože si myslím, že to je důležitá věc, aby se na tom Sněmovna shodla, že je podporujeme. Jestliže by platilo to, co tam je napsané, že mám povolenu jednu politickou nominaci ročně... A jenom jeden by mohl být politický. Tak to znamená, že já to odmítnu ve prospěch kariérních diplomatů? Ale to jsem ve sporu s Ústavou. Kdybych to mě zhruba odhadnout. A tady se říká, že může být jenom jedna. Já vlastně s touto změnou nesouhlasím, protože si skutečně myslím, že by nemělo jmenování velvyslanců být jenom věcí úzké skupiny. A myslím si, že je to dokonce něco, co i z hlediska států kolem nás a zvyklostí kolem nás je v diplomacii úplně běžné.
Děkuji panu ministru zahraničí za jeho vystoupení. První je pan poslanec Pavel Plzák, druhý Ivan Gabal, třetí, Milan Urban, čtvrtý pan ministr Stropnický.
Ano, děkuji. Ale ono určité omezení je i u té personální rady. Zajímalo by mě v případě toho druhého omezení, kolika asi zhruba osob se to týká, které se mohou stát členy té tzv. personální rady, nebo v zákoně citované personální rady.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Změna systemizace je dnes administrativně velice náročný a zdlouhavý proces, a to jak pro jednotlivé služební úřady, které změnu systemizace navrhují, tak pro Ministerstvo vnitra a Ministerstvo financí, která se na změně systemizace podílejí. O každé změně systemizace navíc musí rozhodnout vláda, přičemž v průběhu roku 2016 musela schvalovat změnu systemizace nejméně devětkrát, což je výrazně v nepoměru s ohledem na původní záměr s jednou řádnou systemizací ročně. Prvním okruhem je výslovně uvedená možnost delegace většiny pravomocí státního tajemníka nebo vedoucího služebního úřadu na jejich zástupce. V současné době není zajištěn běžný chod úřadu v případě nepřítomnosti služebního orgánu, neboť rozhodnutí v řízení ve věcech služby může vydávat pouze služební orgán. Navrhovaná úprava nastaví přesná pravidla a postupy, za jakých podmínek a v jakém rozsahu může zástupce služebního orgánu vykonávat pravomoci služebního orgánu mimo běžné zastupování v rámci řízení ve věcech služby. Druhý okruh změn se týká zavedení možnosti dočasného zproštění výkonu služby státního zaměstnance pro případ zahájení kárného řízení. Navrhovaná úprava umožňuje státního zaměstnance, proti němuž bylo zahájeno kárné řízení pro důvodné podezření ze spáchání zvlášť závažného kárného provinění, zprostit výkonu služby, pokud by jeho ponechání ve výkonu služby ohrožovalo řádný výkon služby nebo opatřování podkladů pro rozhodnutí v kárném řízení. Výše uvedený postup se navrhuje zejména z důvodu ochrany řádného výkonu služby ve služebním úřadu. Třetí okruh změn zahrnuje změny v právní úpravy členství v orgánech podnikajících právnických osob. Současně se umožňuje, aby státní zaměstnanec, pokud je do orgánu podnikajících právnických osob vyslán služebním úřadem, mohl za tuto činnost pobírat odměnu. Možnost pobírat odměnu se navrhuje zejména s ohledem na to, že státní zaměstnanec nemůže vyslání odmítnout a že je za svou činnost v právnických osobách odpovědný, což může vést až k povinnosti nahradit škodu. Zároveň jsou na tyto státní zaměstnance kladeny zvýšené povinnosti, které se s vysláním pojí. A poslední okruh změn se týká doplnění, které umožní, aby služební orgán přiznal, zvýšil nebo snížil osobní příplatek státnímu zaměstnanci v souvislosti s jeho zařazením, převedením nebo jmenováním na jiné služební místo, tedy v souvislosti se změnou služebního poměru. Dnes je možné osobní příplatek přiznat nebo změnit pouze na základě služebního hodnocení nebo před prvním služebním hodnocením. Při ponechání stávající úpravy může vlivem změny služebního poměru docházet k nerovnosti v odměňování, neboť státní zaměstnanec vykonávající v rámci stejného zařazení totožné činnosti a ve stejné kvalitě a se stejným přístupem k výkonu služby jako státní zaměstnanec zařazený na obdobném služebním místě může mít podstatně odlišný osobní příplatek, který nelze změnit. Děkuji za vaši pozornost a ještě jednou prosím o podporu těchto pozměňovacích návrhů.
Děkuji, paní poslankyně. Ten je omluven, takže prosím paní poslankyni Radku Maxovou a připraví se pan poslanec Klán.
Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já sem předstupuji se svým krátkým příspěvkem z jednoho jediného důvodu, který se týká lékařské posudkové služby, a vlastně návrh v komplexním pozměňovacím návrhu prodloužení jejího kritického stavu o pět let. Já zde přečtu jenom dopis posudkových lékařů, kteří v podstatě sledují celou kauzu velice znepokojeně a chtějí, aby se tento stav, který je, v podstatě v žádném případě neprodlužoval. Na základě mých televizních vystoupení se mi ozývají posudkoví lékaři praktici, neozývá se mi ředitel České správy sociálního zabezpečení, neozývá se mi žádný náměstek z ministerstva. Já zde tedy přečtu reakce jednotlivých lékařů: "Vážená paní poslankyně, k informaci vám posílám výsledky aktivit předsedkyně výboru Asociace posudkových lékařů. Paní předsedkyně jednala prakticky se všemi, kteří mají na České správě sociálního zabezpečení a Ministerstvu práce kompetenci situaci lékařské posudkové služby změnit. Nevynechala ani Českou lékařskou komoru. Nikdo z nich se nebude angažovat ve prospěch lékařské posudkové služby. Budou pokračovat v současných improvizacích s hlavním úkolem - proud sociálních dávek se nesmí zadrhnout ani na vteřinu, a to za jakoukoli cenu, to jest i za cenu další existence posudkového lékařství. Pohled současné ministryně na lékařskou posudkovou službu je absolutně scestný, ona problém nevidí, nechce vidět a je otázka, zda je vůbec schopna ho vidět. Snad jen byl zatím pozastaven provokativní převod neobsazovaných systemizovaných lékařských míst v lékařské posudkové službě s mzdovým fondem na posudkové asistenty. Škoda, že nelze přemluvit naše stařičké a pasivní kolegy v lékařské posudkové službě, aby jen na jediný měsíc přestali psát posudky a aby místo nich pilně docházeli do ordinací praktických lékařů a začali kontrolovat zanedbanou dlouhodobou pracovní neschopnost. Toto všechno samozřejmě není žádné oficiální stanovisko asociace, je to pouze můj osobní názor a informace, co se děje na této půdě, a navíc se týká jen momentální situace. Ta se bude určitě velmi rychle vyvíjet. Záchranná opatření a záplaty nic nezachrání a důvody pro další existenci lékařské posudkové služby možná převáží rychleji, než si dovedeme představit.
To nám pak už nikdo nebude zabezpečovat naši bezpečnost?
Zahájil jsem hlasování o D1.2.
Garanční výbor stanovisko nepřijal.
Návrh nebyl přijat.